Proto mi dovolte, abych konstatoval, že KDU-ČSL jako konzervativní strana nemůže hlasovat pro dnes projednávaný zákon. Několikrát tady v tomto sále zaznělo, a nejen z řad KDU-ČSL, že problém je pro nás název, tedy manželství. Chceme narovnat práva, která se netýkají dětí, která se ale týkají těch, kteří jsou dnes v registrovaném partnerství či do něj chtějí vstoupit. Naším úkolem je však jako jedna z nejdůležitějších věcí tento zákon zcela přejmenovat. Registrujme auta, registrujme se jako sportovci, registrujme se v politických stranách a hnutích, ale neregistrujme lidi a jejich svazek. Formální a byrokratické vyznění názvu registrované odmítáme. Každý z vás v této Poslanecké sněmovně, kdo vstoupil do manželství, si prožil svůj den D, svůj krásný den D, svůj svatební den. Ano, i my toto chceme umožnit. Víte o tom, že se vám udělá špatně v cizině, víte o tom, že jste na lodi a můžete uzavřít manželství v ohrožení života? Já s partnerem, kdybych byl na lodi a něco se mělo stát, tak v zákoně se na to úplně zapomnělo. Co je další důležité? A pokud bych chtěl ne stejné příjmení, musím si za to zaplatit. Proč neplatí manželé? Vzali jsme se spolu, uzavřeli jsme partnerství - ale proč nemáme společné jmění? I toto je přece špatně. Vy všichni, kteří jste uzavřeli manželství, jste si také rozšířili svou rodinu. Je to zákon, je to otázka takzvaného švagrovství. Jsou tady další věci - o pozůstalosti, jsou tu další věci - o vdovských důchodech. A mohl bych mluvit mnoho a mnoho hodin o tom, co je v našem návrhu. Pokud jste rozhodnuti o tom, že chcete podpořit dnešní návrh, který tady je, hlasujte prosím pro jeho posunutí.
Takže to je daňová podpora těm, kteří platí hypotéku, a vy jste navrhovali, když jste byli ve vládě, tuto daňovou výjimku buď zrušit, nebo ještě více omezit. Ale tohle není debata o daních, je to debata o tom, kdo ty náklady zaplatí, jestli všichni, nebo část. Já si to nemyslím, ale pokud přijmete tu logiku, tak v logice každý, který v tomto něco navrhne, je zlobbovaný bankami.
Nyní je na řadě interpelace pana poslance Kotta na pana ministra Výborného. Připraví se pan poslanec Novák.
Děkuju za slovo, paní předsedající. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Ráda bych ho požádala o vysvětlení jeho neúčasti na středeční tiskové konferenci vlády k daňovému balíčku a zvýšení rodičovského příspěvku. Je sice hezké a samozřejmě je to správné, že jste byl na bodech, které se týkaly Ministerstva financí, na vládě, ale myslím si, že byste, pane ministře, měl mít především zájem na tom, abyste svá stanoviska a předkládané body osobně vysvětlil všem občanům České republiky, a to právě na tiskové konferenci, která k tomu byla určena. Pokud by se něco takového totiž stalo za vlády premiéra Andreje Babiše, tak byste to byl nejenom vy, ale celá tehdejší opozice, kteří by křičeli a nenechali by na nás niť suchou.
Tečka. Nemám víc, co bych k tomu dodal. To je všechno, co bych k tomu řekl.
Děkuji. Má zájem paní poslankyně o doplňující otázku? Není tomu tak. Nyní je tedy na řadě pan poslanec Novák, který také interpeluje pana ministra Stanjuru. Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo. Pane ministře, fungování vašeho rezortu v poslední době bohužel připomíná úklid vysavačem. Ministerstva nechtějí a neumějí šetřit a vy bohužel asi nemáte koaliční sílu na to, abyste mohl fungovat jako řádný hospodář. Nově nastavené zdroje, jako je windfall tax, nejsou naplněny, a tak sbíráte maximum dividend ze státních organizací ne na další rozvoj a investice, ale na provoz státu. Naprosto lavinovitě stahujete maximální dividendy ze státem řízených institucí, abyste doslova látali díry v rozpočtu, které jste vytvořili, a to bez ohledu na to, že tyto podniky budou potřebovat prostředky na další rozvoj a investice. Kde prosím vezmete jako řádný hospodář chybějící prostředky na rozvoj těchto firem? Jak víte, že příští roky budou pro tyto firmy stejně příznivé? Děkuji za odpověď.
Prosím pana ministra.
Za prvé, každý měsíc reportujeme plnění státního rozpočtu. Není, tak jak můžete říct, že to neodpovídá rozpočtu? To je pravda. Takže počkejme na příští pondělí, kdy bude reportován jako každý měsíc, první pracovní den, výsledky za první pololetí. Pak se bavme o tom, jestli jsme to trefili, nebo netrefili. Naštěstí není. Tak já si nemyslím, že by si měl někdo stěžovat. Minulý rok jsem tady několikrát slyšel vystoupení pana poslance Babiše, který doporučoval, abychom vyplatili nerozdělený zisk. Já nevím, já si myslím, že nemůžeme chtít obojí.
Je zájem o doplňující dotaz?
Nevím, co si vy od výstupů slibujete, jestli mají příjemci vůbec nějaké závazné výstupy, zatím to vypadá, že jenom píšou články a pořádají kulaté stoly za více jak půl miliardy korun.
Nyní přistoupíme k další interpelaci, kterou bude přednášet paní poslankyně Pavla Golasowská, dále se připraví pan poslanec Lubomír Wenzl. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
A ptám se vás: Co jim mám odpovědět?
Nyní odpoví pan ministr životního prostředí Petr Hladík.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji moc za ten dotaz jako takový. A teď k tomu, k té otázce zapojení obcí.
Je zájem o doplňující dotaz? Je tomu tak.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 70. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Tureček Karel - celý jednací den, zdravotní důvody, Válková Helena - do 11 hodin, pracovní důvody, Výborný Marek - celý jednací den, pracovní důvody. Dnešní jednání zahájíme bodem 119, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Připomínám, že bezprostředně po projednání bodu 119 zahájíme projednávání bodu 62, sněmovní tisk 241, novela občanského zákoníku, první čtení. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování. Ta odpověděla na interpelaci poslance Martina Kolovratníka ve věci ukvapených závěrů raketového zásahu na území Polské republiky. Ten odpověděl na interpelaci poslance Ivana Adamce ve věci činnosti některých orgánů činných v trestním řízení. Tou je opět interpelace na ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Ten odpověděl na interpelaci poslance Ivana Adamce ve věci pokusu o zásah do ústavou garantovaného práva podávat interpelace na členy vlády. Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Petra Fialu, který odpověděl na interpelaci poslankyně Aleny Schillerové ve věci nedostatku antibiotik v České republice. Projednávání této interpelace bylo přerušeno v rozpravě dne 15. června 2023, kdy vypršel čas určený pro písemné interpelace.
Navrhovaná změna pak má nahradit spojku "a" čárkou a za slovo "rodina" vložit slova "a manželství jako svazek muže a ženy". Nové znění by tak bylo: "Rodičovství, rodina a manželství jako svazek muže a ženy jsou pod ochranou zákona." Děkuji za pozornost.
A já tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili v tuto chvíli tři. Máte slovo.
Děkuji, vážený pane předsedající. Dále je zaručena i ochrana dětí a mladistvých. Článek 32 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech uvádí, že rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má právo na ochranu společnosti a státu. Do této oblasti je zahrnována i ochrana dětí garantovaná i Úmluvou o právech dítěte. Ochrana rodiny vychází z vnímání rodiny jako základní a přirozené jednotky společnosti. Sociologická encyklopedie konstatuje, že manželství je relativně trvalé, emocionální, intelektuální a sexuální soužití a společné hospodaření muže a ženy stvrzované dosud určitou institucí - církví, státem. Společenským účelem manželství je založení rodiny. Je možné vymezit manželství přesněji tím, že poukážeme na jeho společenskou funkci, na bližší určení vztahů mezi manželi, na jeho fungování v rámci platných právních norem a podobně. SPD dlouhodobě klade důraz na podporu tradiční rodiny, a tím i manželství, neboť je to právě rodina, kdo poskytuje ideální formu pro výchovu dětí a je z hlediska ústavy formou chráněnou. Byla obsažena již v ustanovení § 126 ústavní listiny Československé republiky z tohoto roku. Ale tato ochrana je známa i v dalších státech, hlavně středoevropského prostoru, ale nejenom v něm. Pro mě i pro SPD je rodina základem a středobodem veškerého dění. Je základem, základním kamenem společnosti, ve které funguje jednotlivec, rodina, společnost. Naprosto se ztotožňuji s důvodovou zprávou k tomuto tisku, ve které se dočteme: "Je posláním státu, aby zároveň respektoval autonomii a vnitřní život rodiny a současně rodinu uznával, poskytoval jí ochranu, napomáhal jí v nesnázích a přitom zejména všestranně podporoval dosažení takové její podoby, která nejlépe odpovídá osvědčenému a zažitému ideálu funkční rodiny naplňující přirozenou cestou všechny její soukromé i společenské úlohy. Jádrem takové rodiny je manželský svazek muže a ženy." SPD podporuje ochranu manželství jako svazku muže a ženy v rámci Listiny základních práv a svobod.
Děkuji, paní poslankyně.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento návrh má za cíl ukotvit v ústavním pořádku manželství jako svazek muže a ženy. Za Piráty považujeme takovou právní úpravu za nadbytečnou, protože nijak náš právní řád nezlepší, nikomu nepomůže, nijak nevyřeší žádný palčivý společenský problém. Byl by to velmi špatný signál vůči mladým lidem, pro které stále na mnoha místech naší země není jednoduché být sám sebou. Ostatně podle posledního průzkumu CVVM se téměř polovina naší společnosti domnívá, že přiznání k homosexualitě způsobí problémy se soužitím v jejich obci nebo městě. Zakotvení manželství jako muže a ženy nemá v ústavě žádná ze západních zemí. Všechny země na západ od nás, s výjimkou Itálie, mají ve skutečnosti již uzákoněno manželství pro stejnopohlavní páry. Naopak se ukazuje, že země, které k ústavnímu zakotvení manželství jako svazku muže a ženy přistoupily, jako je Slovensko, Maďarsko nebo Rusko, se u toho nezastavily. Vede to k dalším konzervativním návrhům, jako je zásadní omezování práv na umělé přerušení těhotenství nebo úplný zákaz změny pohlaví u dospělých osob s lékařskou diagnózou nesouladu těla. Rozumím tomu, že někteří z vás jsou proti manželství pro všechny. Není kvůli tomu ale důvod měnit českou ústavu. Proto vás prosím, zamítněme navrhovanou změnu tak zásadního dokumentu, jako je Listina základních práv a svobod, neboť jak jsem již zmínila, tato změna nikomu nepomůže a naopak může životy mnoha lidí ještě zhoršit. Proto dávám návrh na zamítnutí sněmovního tisku 276 již v prvním čtení.
Děkuji. Poznamenávám si návrh na zamítnutí.
Děkuju mnohokrát za slovo. Mě mrzí odkaz na tři ústavy, které zjevně zase trošičku naznačují, jak kdyby ten návrh, který nyní projednáváme, byl řekněme nedemokratický nebo konzervativně národovecký nebo něco takového. Vy jste, paní kolegyně, použila odkaz na slovenskou úpravu, maďarskou úpravu a ruskou úpravu. Tak mě jenom mrzí, když tady opravdu do této hodnotové věci v České republice vnášíme takový ten prvek pohledu na východ, kdy ten, kdo řekněme podporuje tento návrh, byl proti návrhu manželství pro všechny, je opravdu nálepkován směrem k východu.
Nicméně Česká republika obvyklým klasickým pragmatickým evropským vyjednáváním dosáhla, že její pozice v době zasažení ukrajinskou migrační krizí byla jedině posílena.
Děkuji za dodržení času. Pane poslanče, prosím.
Všechny kraje vypíší do konce června, což je zítra, takže poslední bude Zlínský a Jihomoravský kraj. Samozřejmě to podléhá notifikaci a tak dále, už některé kroky k tomuto děláme. I z toho důvodu úplně neumím specifikovat to přesné časové rozmezí, ale počítám, že by se to rozjelo v příštím roce.
Také děkuji. Má pan poslanec zájem o doplňující otázku?
U těch řekněme standardně nebo příjmových obyvatel by ta podpora asi byla spíše symbolického charakteru.
Děkuji a nyní je na řadě pan poslanec Kubíček, který interpeluje paní ministryni Černochovou, a připraví se pan poslanec Janulík.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Týká se to vlastně i včerejší komunikace o smlouvě USA - Česká republika a komunikace ve vztahu k členům Poslanecké sněmovny a veřejnosti, takže nebudu požadovat písemnou odpověď.
Nyní je na řadě paní poslankyně Maříková, která interpeluje pana ministra Válka, a připraví se pan poslanec Lang. Děkuji za dodržení času. Pan ministr Válek je řádně omluven, i vám tedy bude v souladu s jednacím řádem zaslána písemná odpověď do 30 dnů. Nyní je na řadě pan poslanec Lang, který v podstatě má všechny čtyři poslední přihlášené interpelace.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu otázku. Během léta budeme na tom věcném záměru dále pracovat.
Tím směrem jsem toto směřoval. Čili toto bych považoval za důležité.
Přistoupíme k další interpelaci, kterou přednese paní poslankyně Lenka Dražilová. Nyní přistoupíme k interpelaci paní poslankyně Maříkové. Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, krásné dobré odpoledne. Samozřejmě ta lokalita, o které se zmiňujete, já to považuju za velmi nešťastnou záležitost, hovořil jsem o tom také tento týden s paní starostkou Litvínova a samozřejmě tuto záležitost komunikujeme i mezi našimi rezorty jako takovými.
Předposlední otázkou je otázka tradic křesťanských konzervativních hodnot. Proč vlastně lidé vstupují do manželství? Tipuji, že většina to považuje za přirozenou další etapu a zároveň úroveň, ve smyslu vyšší úroveň, svého vztahu. A tady bych připomněl slova předsedy Senátu Parlamentu České republiky, který říkal na konferenci včera: Tím, že existující jev nebudeme chtít popsat, nepřestane tento jev existovat. Dovolte mi také, abych se podělil o jednu osobní historku z farnosti. Po jedné mši jsme měli setkání na faře a jedna farnice ke mně přišla a říká: Ty jsi ten poslanec - ona je tedy dlouholetá pěstounka - měla bych pro tebe pár podnětů právě k pěstounství. Domlouvali jsme termín a ona mi pak říkala: A proč si nevezmeš také nějaké dítě? A já nevěděl, co o mně ví nebo neví, tak jí říkám: Víš, v mé situaci to není úplně jednoduché. A ona mi na to říká: A proč? Vy gayové umíte být také dobří rodiče. A současná úprava například by pořád ale neřešila situaci, i kdybych na to nebyl sám, co se stane, pokud by se se mnou něco stalo. Tím chci jen deklarovat, že ten přístup k tomu, samozřejmě že můžete uvádět příklady jako krajní, extrémní, nebezpečné, ale myslím si, že ten přístup u většiny lidí stejně jako v běžných rodinách je prostě zodpovědný. Například v jejich církvi tu diskusi zcela vážně vedou a právě na ochranu jak farářů, kteří chtějí žehnat stejnopohlavním párům, tak těm, kteří nechtějí. Říkají, že je to možné. Nikomu to nenakazují a nechávají na každém, aby zvážil, co považuje za důležité. Což mimochodem ukazuje, že ta diskuse je skutečně v té společnosti, a to i v té společnosti křesťanské. Věří v to, že společnost je silnější, když se zavazujeme podporovat jeden druhého. Já tedy nepodporuji manželství homosexuálů navzdory tomu, že jsem konzervativec. Já ho podporuji právě proto, že jsem konzervativec. Tím neříkám, že všichni konzervativci mají mít tento názor. A stejně jako já nejsem ukázkový katolík, asi někteří konzervativci budou trošku protestovat, jestli David Cameron byl ukázkový konzervativec. Já tím jenom ukazuji, že ta diskuse je skutečně dál, než někteří se tu občas tváří. Přimlouvám se prosím za to, abychom pustili do druhého čtení novelu občanského zákoníku. Řeší to jednodušším způsobem, a jak už tu deklarovali mí kolegové, té diskusi se nikdo z nás nebrání, a potvrzuji to všem, kteří za mnou v průběhu toho jednání byli. Můžete, kolego Munzare, prostřednictvím pana místopředsedy, vrtět, že to tak není. Já vám popisuju svůj pocit, proč se přimlouvám za to, abyste pustili dál novelu občanského zákoníku. Děkuji vám, pokud jste poslouchali, snažili se vnímat i můj pohled na věc.
Děkuji, pane poslanče, a prosím dalšího, v tuto chvíli posledního přihlášeného do rozpravy, a to je pan poslanec Navrátil.
Pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych na počátku vám všem poděkoval. Děkuji vám také za to, že si uvědomujete, že se jedná již o zákonu s lidmi, kteří jsou s vámi v této Sněmovně. My jsme chtěli tehdy zákon o registrovaném partnerství.
Tak já doporučuji všem, aby silná slova na hodnocení rozpočtu nechali na skutečná čísla. Pak si v lednu můžeme říct, kdo byl blíže realitě. Prostě to se stane, ta čísla jsou obrovská. Takže nic jsme neohrozili, jsem si tím jist. Na tom jsme se podle mě i shodli v rámci širší koalice, než byla vládní koalice, když jsme o tom hlasovali v Poslanecké sněmovně.
Má zájem pan poslanec o doplňující otázku?
Dokážu pochopit, že se banky něčeho bojí.
Má pan ministr zájem o odpověď? Prosím, pane ministře.
Ne, já myslím, že to je důležitá debata, ale není žádný zákonný nárok vést podnikatelské účty v kryptoměně. To není žádné omezování podnikání, není to nijak upraveno. To není jenom obava z toho, co by dělali klienti v České republice. Ale zeptejte se například policejního prezidenta a těch, kteří to mají na starosti, jak potenciálně velké problémy v této oblasti vznikají. Kdyby to bylo tak, že ostatní členské země to mají a my bráníme zakládat podnikatelům účty v kryptoměnách, tak máte naprostou pravdu. To je všechno, co k tomu říct.
Nyní je na řadě pan poslanec Zlínský, který interpeluje pana ministra Rakušana, a připraví se pan poslanec Okleštěk. Prosím, pane poslanče.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Bohužel, vaše vysvětlení nebylo aspoň dle mého názoru dostatečně podrobné a přesvědčivé. Tímto by došlo k vytvoření trvale rostoucího finančního závazku našeho státu s možným velkým dopadem na rozpočet, který budou sestavovat budoucí vlády. Já bych se vás chtěl, pane ministře, zeptat, jestli s tímto tvrzením souhlasíte. Děkuji za odpověď.
Také děkuji. Pan ministr je již připraven.
Pane poslanče, já asi tady budu odpovídat poměrně jednoduše a stručně na vaši interpelaci.